Já vás teď poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Leo Luzara a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele této 11. schůze? Tento návrh byl přijat. Z členů vlády je do 15.30 omluvena Alena Schillerová, ale tu už zde vidím, takže je přítomna, Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty. Dodatečně ještě přišly další omluvy, a to pan poslanec Farský se omlouvá mezi 15.40 a 16.30 z důvodu jednání, pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá z dnešního jednání od 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Tak. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 11. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Jako první se přihlásil předseda poslaneckého klubu hnutí ANO pan Jaroslav Faltýnek.
Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za pozornost.
V případě, že řečník, člen vlády nebo poslanec, chce hovořit o utajovaných informacích je nutné to předem oznámit včetně stupně utajení informace. Mám za to, že byl podán pouze návrh na neveřejnou schůzi bez utajení. Pane místopředsedo, mám tady další čtyři přednostní práva. V tom případě... samozřejmě.
Já bych měl protinávrh, a to, aby byla neveřejná pouze ta část schůze, kdy budeme projednávat ty neveřejné skutečnosti.
My v tuto chvilku nemáme rozpravu. Nemáme otevřený bod. Jsou možná pouze přednostní práva. A pak, až po zahájení bodu... Pak bychom museli přerušit a dále bychom pokračovali v neveřejném režimu. Takže máme tu v tuto chvíli dva procedurální návrhy, o kterých budeme hlasovat. Ale budeme hlasovat podle pořadí, v jakém ty návrhy zazněly. Zeptám se pro jistotu - vědí všichni, o čem hlasujeme? Hlasujeme o tom, že schůze bude neveřejná od okamžiku otevření bodu. Odhlásím všechny a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.
Tak takhle tomu všichni rozumíme.
Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. To znamená, že si přejete, aby veřejnost nejenom neznala průběh té schůze, ale aby se nedozvěděla ani důvody, proč byla svolána, aby se nedozvěděla ani od těch, kteří její svolání iniciovali. Já bych se rád za tu menšinu, která si přála, aby to veřejnost slyšela, veřejnosti omluvil a slibuji, že najdeme způsoby, jak veřejnosti sdělit, proč si myslíme, že tato schůze byla nezbytná.
Kdo je proti? Společně jsme přesvědčeni, že svoboda, demokratická civilizace a rovnost našich národů jsou základem toho, že můžeme odkaz a hodnoty našich zakladatelů s plným vědomím spoluodpovědnosti, rovnosti a solidarity rozvíjet v Evropě a právě tak v transatlantických organizacích kolektivní obrany a kolektivní bezpečnosti. První projev se uskutečnil v roce 1990, když promluvil prezident Georg Bush starší v budově tehdejšího Federálního shromáždění, a následoval projev Václava Havla v témže roce ke Kongresu Spojených států. Toto je tedy třetí projev a já bych tím chtěl zdůraznit výjimečnost tohoto zasedání a výjimečnost této chvíle. My si letos připomínáme a slavíme sto let nezávislého moderního státu a na této historické události, pro nás zásadní, má lví podíl právě země našeho hosta, Spojené státy americké. Současně také odmítl velmocenský styl dosavadního jednání, o kterém se potom u nás vžil ironizující termín "o nás bez nás". Spojené státy vznikly na základě deklarace nezávislosti. Proto nikdy nemohou být ničím jiným než majákem svobody pro všechny, kteří svobodu hledají. Naše cesta ke svobodě nebyla tak jednoduchá. Pane předsedo, já myslím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že obrana svobody je společnou odpovědností obou našich zemí a nás všech. Svoboda a hodnoty, které společně sdílíme, jsou ohrožovány z mnoha stran a jenom společně máme šanci je ubránit. Jak jsem řekl na úvod, asi není lepšího místa, které bychom si mohli vybrat pro oslavu a připomenutí století naší nezávislosti a naší svobody, než je právě tato historická budova. S dovolením vám teď text této deklarace přečtu: Československo vzniklo díky podpoře Kongresu Spojených států amerických a prezidenta Woodrowa Wilsona. Vzniklo na stejných základních principech, na kterých byly založeny Spojené státy americké. Nezapomínáme a se zadostiučiněním konstatujeme, že na frontách obou světových válek i v odboji spojili Češi a Američané vždy své síly a neváhali obětovat životy, aby se stal svět opět svobodným a lepším. Dlouhá desetiletí se naše národy nehodlaly smířit s rozdělením Evropy železnou oponou.
Řeknu je teď, abyste neřekli, že jsem si to nechal na závěrečné slovo a nemohli jste reagovat. Dnes jsem chtěl v 17 hodin jít na demonstraci proti válce v Sýrii, která je svolána tady v Praze. Navíc, když tady argumentujeme Sýrií, tak si musíme uvědomit, že Írán je v tuhle chvíli spojencem Sýrie, ač je to teokratický režim a Syrská arabská republika je klasický republikánský režim. Pokud někdo argumentuje Saúdskou Arábií, tak Saúdská Arábie už zbraně nakoupila a Saúdská Arábie je na straně proti Íránu, proti Sýrii. Takovou demagogiku, promiňte mi, to se nedá ani poslouchat. A my tady argumentujeme tím, že prezident Obama něco podepsal a prezident Trump má na stole, že to vypoví. Ale my nejsme dvaapadesátým státem ani kolikátým státem Spojených států amerických. Já jsem o tom neslyšel jedinou větu, a to jsem velký kritik Evropské komise. A znovu opakuji. A pokud jde o ty petrodolary - ono to mohou být také petrojuany. A o to možná někomu jde, aby nebyly. Vynikající to bude pro euro, bude to mít samozřejmě dopady pro dolar. A bude to mít samozřejmě dopad na spotřební koš a na hodnotu české koruny. Tomu také rozumím. Neříkám to, protože jsem přesvědčen, že je naší suverénní věcí, jestli budeme, nebo nebudeme s tím státem obchodovat. Ještě nikdy se nestalo, a předkládám ho počtvrté, aby tento návrh neprošel prvním čtením, protože ta debata, jak tady někteří kolegové řekli, je důležitá. Možná že ten zákon ve třetím čtení neprojde, to se stává, ale na druhou stranu - máme říct, že se o to nemáme pokusit, že tu debatu nemáme vést? Že výbory nemají klást otázky, které tady říkala paní kolegyně Černochová? Výbory ty otázky mají klást. Nás volí občané České republiky. A oni nás budou hodnotit podle toho, jak se chováme k vlastním občanům, nikoliv k občanům jiných států. A ze skupiny přátel jsem vystoupil ve chvíli, kdy došlo ke sporu o stolovou horu. Jestli podlehneme demagogickému nátlaku, anebo jestli budeme rozhodovat jako suverénní parlament.
Já děkuji.
Dovolte, dámy a pánové, abych stručně odpověděl svým předřečníkům. Tak v tomto volebním období od voleb 2017 zcela jistě komunistická strana opoziční stranou není a nebude. Prostě nebudete opoziční stranou a nejste. Za druhé, nikdo nezpochybňuje, že pan poslanec Mašek byl zvolen v demokratických tajných volbách, že ta volba platí a je nenapadnutelná, a všichni to respektujeme. Je to ode dneška pan předseda komise pro kontrolu GIBS Mašek. Tak rozhodla Poslanecká sněmovna. Ale tento fakt nic nemění na tom, že trestně stíhaný bývalý estébák ve funkci premiéra sejmul ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů a poté, co tak učinil, si instaloval do čela kontrolní komise personální segment své vlastní politické divize, kterou jako ředitel Agrofertu a majitel hnutí ANO vlastní. To je prostě objektivní fakt, to se stalo. Na tomto faktu se nic nezmění. A to, že to je ostuda Poslanecké sněmovny, to je prosím můj názor, za kterým si stojím!
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Farský, po něm pan předseda Bartošek.
A dneska už trestně stíhaná osoba je pro vás jediným a možným nejlepším kandidátem na premiéra. Dost výrazný posun! OK, skousli jste hodně. Vždyť je to skutečně zoufalé! V lednu za svědectví Pirátů pan Faltýnek říkal, jak dostane vyšetřovatele Čapího hnízda do tepláků. Kdo byl jediný, kdo tomu mohl překážet? Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dneska, aby vám skutečně nebylo vidět pod prsty, tak ještě si dovolíte takovou hanebnost, že do dozorového orgánu, do komise, vyšlete svého člena. Pak si tady jednu takovou hereckou etudu užijeme v tom, že snad nic jiného nezbývalo, že to je kvůli tomu, aby byla akceschopná tato komise, že vám nezbylo, než tam poslat svého kandidáta. Celý Demokratický blok má dohromady - pardon, Demokratický blok, abych se nedotknul ani Pirátů, ani demokratické a sociální demokracie - má dohromady 85 hlasů. Vy tady pevně od říjnových voleb vládnete 115 hlasy. Prostě ta čísla tak vycházejí. Jestli vám z toho samotným není smutno a ze samých vás samotných zle, mně to je líto. Protože to, jak v této chvíli pošlapáváte základy právního státu, jak likvidujete důvěru lidí ve spravedlnost, jak tady rozkládáte vůbec spravedlnost, jak v lidech budete likvidovat možnost dopřát si spravedlnost a dostat se ke spravedlnosti jenom kvůli osobním zájmům jednotlivců, pro které vy všichni jste stafáž, jestli vám to ještě nedošlo, tak je mi to líto. Je mi to líto a bohužel to tak je a asi jinak nebude, protože jste se tak rozhodli!
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Ale dobrá, zareaguji na to. Jestliže se utvářela koalice, bylo jasné, kdo je součástí koalice, kdo je součástí opozice, a když se ustavovaly orgány Sněmovny, probíhalo o tom vyjednávání a jasně bylo vědět, kdo je součástí koalice, kdo je součástí opozice. To je jedna velká lež a jeden velký podvod na lidi této republiky! A je potřeba si uvědomit jednu věc.
Dobrý den.
Pan předseda Kováčik má slovo.
Děkuji za slovo. Já chápu pana kolegu předřečníka, nicméně ukázalo se za celá ta léta, co alespoň já pamatuji, že každá taková účelová úprava jednacího řádu, potažmo dalších zákonů, Ústavy a tak podobně, nevedla k tomu toužebně očekávanému cíli, ale vymstila se někde úplně jinde.
Předpokládám, že by to rozhodnutí ze strany americké administrativy mělo být co nejdřív. Takže to není o tom, že bychom tady navrhovali přerušení do září nebo přerušení do konce roku. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan Stanjura, navrhl přerušení do příští schůze. Jestli na příští schůzi nebude postoj změněn, budeme se o tom znovu bavit. Z pozice země, která na úrovni premiéra, vlády, prezidenta České republiky je jednou ze zemí, která se velmi zásadním způsobem, a já jsem za to ráda, staví za Izrael. Dovolte mi tedy požádat vás ještě jednou o přerušení. Já jsem dokonce včera ani netrvala na tom, že mi na to musí odpovídat pan Babiš nebo pan Stropnický. Opravdu tady nejde o obstrukci. Takže navrhuji procedurálně a prosím vás o podporu přerušení tohoto jednání do přítomnosti pana premiéra, případně přítomnosti pana ministra zahraničních věcí, případně sdělení informace za pana premiéra nebo za pana ministra. Co si tito dva klíčoví aktéři naší zahraniční politiky o tomto návrhu zákona myslí.
Jen abych si to vyjasni - tak je to návrh na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti premiéra, nebo ministra zahraničních věcí, nebo sdělení jejich stanoviska. Nevypadá to. Odhlásit? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení. Návrh byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v jednání. Mám tady omluvenku. Jako prvního tady mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Kalouska.
Děkuji za pozornost. Na základě diskuzí, které jsme tu prodělali o podobných tematikách, si to představuji asi tak, že vláda ve středu zaujala stanovisko souhlasné, ve čtvrtek své stanovisko drtivě popřela a zaujala stanovisko negativní, v pátek se nad tím zamyslela a zaujala stanovisko neutrální. A je to smutné zejména pro budoucnost České republiky a našich dětí, protože nás prostě nikdo nebude brát vážně, pokud česká vláda postupuje tak, jak postupuje, a ona tak bohužel postupuje. Týká se nepřítomnosti pana ministra zahraničních věcí. Já jsem si přečetl, že má problémy s páteří, což není tedy žádná nová informace, to všichni víme dlouho. Jenom nevím, proč se to prezentuje jako zdravotní problém. Dovolte, abych vás informoval, že dnes byl den armády Teheránu. A v Teheránu byla obrovská vojenská přehlídka. A na té vojenské přehlídce dnes - já jsem to zachytil v The Economist, ale už to najdete i na některých českých serverech, je to opravdu několik minut čerstvá informace. Nám, kteří projednáváme návrh tohoto zákona. To jsou velmi silná slova.
To je pravda. Také je pravda, že český vzdělávací systém stojí nejméně, v uvozovkách, nebo že na něj dáváme nejméně ze všech zemí OECD. Takže pořád se nemůžeme těšit na to, že bychom se nějak významně polepšili ve financování škol. Co je na tom špatně, nevím. A stejně tak nevím, proč nás najednou opouští ta politická shoda v průběhu tedy už volebního období tyto peníze pro školy zajistit. Otázka totiž není, zda potřebujeme férové financování škol, to je zcela jasné, že ano. Také je zcela jasné, že máme schválené nové financování škol. Také je zcela jasné, že se zase tady nezrodilo, upřímně řečeno, v jedné hlavě, ale naopak více než dva roky se na této změně poctivě pracovalo. A také říkají, přestaňte si z nás dělat legraci, a jestli chcete opravdu změnit kvalitu vzdělávacího systému, dejte nám na to peníze. Překvapivě možná budu souhlasit s tím, co zde zaznělo z úst předkladatele. Tak to prostě je. Je to pravda. V tomto ohledu pevně věřím, že čím větší odklad, tím dražší dopad nového financování škol. Protože já pevně věřím, že všechny politické strany budou plnit to, že každý rok se bude významně navyšovat ohodnocení učitelů i neučitelů. Tak to jsou spravedlivé dopady nového financování škol. Ukazuje se to, co jsme měli zameteno pod koberec dlouhé roky ve školství. Teď je ten okamžik, najít finance, aby provozní doba mateřských škol byla poctivě financována. Teď je okamžik přiznat, kolik nepedagogů pracuje v našem školství a že ředitelé nejsou Ferdové mravencové a brouci Pytlíci dohromady, nemůžou si hrát současně na účetního, personalistu, různého administrátora dotací a veřejných zakázek. Toto všechno má napravit nové financování. A upřímně řešeno, nové financování usvědčuje celý systém stávajícího financování z obrovského pokrytectví. A já chci, aby to skončilo. Toto všechno bylo zpracováno a ano, probíhaly dlouhé rozhovory ve shodě MŠMT a MF, že na základě těchto analýz budou dopočítány dopady reformy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tu vítám. Tím jsem se vypořádal se všemi omluvami. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 37, to je sněmovní tisk 138, osobní údaje, první čtení, a bod 38, sněmovní tisk 139, to je související zákon k tomu prvnímu, v prvém čtení. Otevírám bod Prosím máte slovo, pane ministře.
Dobrý den, děkuji. Návrh byl zpracován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Tímto návrhem dokončujeme úkol převzatý po minulé vládě, protože do přípravy zákona vstoupily volby, takže došlo k určitému zpoždění a přerušení těchto prací. Přípravu předpisu pojala vláda zodpovědně a doplnila jej o úpravy zákonů v gesci dalších rezortů, aby byl právní řád na obecné nařízení o ochraně osobních údajů náležitě připraven. Zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů -
Prosím, už si sedněte na svá místa. Jestli jste něco nestihli domluvit, prosím do předsálí.
Děkuji vám, pane předsedo. Předkládaný zákon rovněž stanovuje výjimky, které GDPR umožňuje členským státům aplikovat, a to v maximální možné míře tak, aby naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. Návrh tohoto zákona též nově upravuje postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Současný vstup obou norem v platnost předejde rizikům sporu s Evropskou komisí ohledně řádné adaptace a implementace a také zvýší hlavně právní jistotu správců a zpracovatelů osobních údajů.
Já vám děkuji, pane ministře, že jste to zvládl a přehlušil sněmovnu. Já vás ještě jednou poprosím, je to téma GDPR, jsou toho plné noviny, určitě bude velká diskuze, tak už se tomu prosím vás začněte věnovat a sedněte si na svá místa, přestaňte hlučet.
Jenom abychom měli jasno, že budeme dneska v normálním režimu.
Vláda samozřejmě vnímá, že ochrana osobních údajů zasahuje velkou většinu života společnosti. To by mělo pomoci uklidnit znepokojení, které se šíří. Hovořili jsme o modelu Úřadu na ochranu osobních údajů. Dosavadní model inspektorů není příliš funkční a v žádném případě podle diskusí i s Evropskou komisí neobstojí nárokům Evropské unie. Co se týče konkrétních věcí o samotné struktuře, tak určitě se nebráníme některým návrhům, které by tady tohle mohly vyprecizovat. O sankcích samozřejmě ze zákona už jsem hovořil. Tady v této oblasti se nemění právní řád České republiky. Bylo by to nesystémové, bylo by to diskriminační. Část médií však přesto, možná že z konkrétní neznalosti věci, má určité obavy, ale tato úprava byla navržena po celé řadě diskusí se zástupci mediální sféry. Proto jsou navrženy opravdu zásadní a dalekosáhlé výjimky z GDPR. Respektujeme také dílčí úpravu v sektorových předpisech, tiskový zákon, ochrana zdroje, právo na odpověď. Každopádně by mělo posílit právo každého zacházet se svými osobními údaji. Nově by mělo právo přinést tzv. přenositelnost. Když vložíte fotografii na jednu sociální síť, bude moci být přenesena na jinou.